A v čem vidí ten bod 3 stanoviska vlády to "spekulativně se ten majetek bude darovat". Tomu já skutečně nerozumím. A navíc je to daň, která se opravdu nejhůř vysvětluje. Nemám důvod vám mnohým nevěřit. Všem ne, ale mnohým z vás to věřím. Tady máte šanci to prokázat. Není to vládní návrh.
Dále v úterý od 17 do 19 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Blažek. Dále dnes z důvodu zahraniční cesty se omlouvá paní poslankyně Ivana Dobešová.
Děkuju, pane předsedající. Vláda se domnívá, že zrušení této daně by umožňovalo daňové úniky především z oblastí daní z příjmů. Návrh je nesystémový, nekoncepční, vyvolává nerovnost daňového zatížení ve vztahu k zahraničí a bylo by i v rozporu s doporučeními Evropské komise, která opětovně upozorňuje na nízké zdanění majetku v České republice. Tak to asi tak jen ve stručnosti.
Ale když už jste, pane ministře, přišel, tak já číst umím. Já jsem si to přečetl. Myslím, že to docela poctivě četl i pan zpravodaj ve svém úvodním slově, protože to bylo korektní vystoupení zpravodaje, který uvedl argumenty jak předkladatelů, tak vlády. Proč bych to dělal? Tomu nerozumím. To určitě panu ministru věřím a nechci ho tady zkoušet, protože to opravdu není jeho agenda. Ani jeden. Vládě je to úplně ukradené. Je to fakt škoda.
Děkuji.
Revokaci usnesení, kdy, a přiznal jsem se zcela otevřeně, jsem hlasoval pro něco jiného, než jsem si myslel, že hlasuji. Promiňte, že jsem mluvil pravdu. Kolegové, podívejme se každý z vás do každého klubu a každému z nás se někdy stalo, že jsme se přehmátli. Pak jsme šli k mikrofonu a řekli jsme: "Hlasoval jsem ano, chtěl jsem hlasovat ne. Nebo hlasoval jsem ne, chtěl jsem hlasovat ano." Vždycky jsem snil o tom... Evidentně nejste, pane předsedo, protože jinak bych je nemusel napomínat.
Pane kolego, já mám řízení schůze pod kontrolou. A každá minuta, kterou zde strávíme procesními debatami, ubírá možnost opozici jednat o jejích návrzích.
Pane předsedo, já si vážím, že máte řízení schůze pod kontrolou. Pak mi nemůžete tvrdit, že máte řízení schůze pod kontrolou. Prostě nemáte! Jste rád, že nejsem slyšet. Pak to máte pod kontrolou.
Já vás slyším jasně a zřetelně, pane poslanče.
Zajisté, nicméně ponechal jste některým mým kolegům dostatečný prostor pro to, aby mě překřičeli. Nemám námitku, pane předsedo, pouze bych si přál, kdybyste vykonával svoji práci. Ano, jste tady od toho vy, ale to byste to musel dělat. Tak si, prosím pěkně, srovnejte, co máte nebo nemáte dělat. Já se vrátím zpátky k tomu -
Eviduji další tři faktické poznámky, první je pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura a po něm pan poslanec Gabal.
Ve vší úctě a přátelství bych rád poprosil pana poslance Koskubu, aby nepřesvědčoval veřejnost a nás, že snad klub KSČM je opozicí vůči současné vládě. To je pevná skála, na které současná vláda vystavila moc svou, a brány pekelné tu skálu nepřemohou. Vždyť ten bolševik vás drží, kam se pohnete. To prostě není žádná opozice. A já si myslím, že to vidí dneska všichni voliči. Tak to prostě je. A já si myslím, že by bylo nefér, kdybychom to před veřejností zatajovali. Já jsem nevyhrožoval. Já jsem sliboval.
Děkuji. Nyní tedy pan předseda Stanjura, připraví se pan poslanec Gabal.
S tím přijdeme někdy jindy, to dneska nemáme. Já jsem se taky těšil na názorový střet s vládou. A já jsem říkal, že nebudu trápit už nepřítomného ministra kultury, který včas zaznamenal, že už tady má kolegu, a včas odešel, protože to skutečně není jeho resort. A on tady seděl jako jediný, abychom vůbec mohli jednat. Takže my za to nemůžeme, že není střet s vládou, když tady vláda nesedí a u ekonomických návrhů zákonů tady sedí pouze doteď pan ministr kultury a teď pan vicepremiér pro vědu, výzkum a ostatní bohulibé věci. To je prostě pravda. No tak, je mi to líto, já myslím, že k bodu 108 se ještě dostaneme, bohužel kromě stanoviska vlády, o kterém nevíme, kdo ho vypracoval, to fakt nevíme. Jestli ho dělaly finance? MPO, Dienstbier? A to, že například o tom prvním dnešním bodu jste hlasovali společně jako vaše kluby, to je prostě pravda.
Tak hezký dobrý večer. S další faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Seďa.
Kolegyně a kolegové, já udělám takový malý historický povzdech. Když si vzpomenete, na koho padl trest restitucí obytných domů vybydlených po 40 letech a kdo musel investovat ty dluhy, tak to byli ti lidé, které teď chcete zdanit. Ale ten největší odpůrce restitucí a narovnání historických křivd byl samozřejmě pravicový politik Václav Klaus. Křeček dlouhou dobu způsoboval to, že majitelé obytných domů dotovali stát regulovaným nájemným. Já si myslím, že je potřeba je zdanit.
Děkuji panu poslanci Gabalovi. Prosím, pane poslanče.
On to myslel opravdu vážně, protože se podivoval nad tím, proč pravicová opozice dělá obstrukce ke svým vlastním zákonům.
Děkuji panu poslanci Seďovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik.
Děkuji za slovo. Už to tady dneska zaznělo - nejde o to, kdo co předkládá, ale co kdo předkládá. Nejen tedy pouze pro návrhy vládní. Myslím si, že kdybychom se takto chovali všichni v této Sněmovně, tak nemáme před sebou stovky a stovky neprojednaných bodů, ale rozhlížíme se po prázdném programu s projednanými věcmi. Kdybychom skutečně jednali o věcné podstatě, jsme daleko dále. Tak se my chováme a chovat budeme nadále.
Děkuji panu předsedovi Kováčikovi.
Já děkuji za slovo. A když jsem v dávných dobách jako ministr financí vedl diskuze se starosty, tak ti starostové - teď promluvím slovy jednoho z nich, ale v zásadě to tak cítili všichni: Vy nám nemůžete dávat volbu nějakých koeficientů. Protože my starostové jsme politici, a kdybychom zvýšili tu daň z nemovitostí, tak nás nikdo nezvolí. To musíte rozhodnout vy v Parlamentu.
Přišli jsme do sněmovny a hledáme řešení. A tahle daň, možná vám to připadá nesystémové, ale já bych očekával od vládní koalice, že přijde se systémovým opatřením v české daňové soustavě. Druhý dopad, na který upozorňoval pan ministr Herman i pan zpravodaj, je dopad na hospodaření, na státní rozpočet. A tato veskrze nepotřebná daň se může zrušit.
Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má pan předseda Pavel Kováčik. Máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To není vůbec nic. Já bych ale vzal za bernou minci spíše to, co tady řekl pan ministr, že Evropská unie má připomínky, že v České republice je neobvykle nízké zdanění majetku.
Další zde mám dvě faktické poznámky. Předtím přečtu jednu omluvu. Od 17.40 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Adam ze zdravotních důvodů.
Ale pan předseda Kováčik to nepochopil úplně dobře, já se omlouvám. Ale vy navrhujete, aby tu částku nesli zaměstnavatelé, a ne státní rozpočet. A my navrhujeme ty peníze nechat daňovým poplatníkům na úkor státního rozpočtu. Takže my jsme neříkali nic o tom, že to dramaticky zasáhne státní rozpočet. I když ta částka je podobná. To je opravdu diametrální rozdíl.
Nyní tedy pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Kováčik.
Vždyť přece když si vyděláte peníze, tak už jsou zdaněné. Stavíte, platíte daně. Jestli chcete tyhle experimenty tady zkoušet, tak vás upozorňuji na rozdíl od kdysi bohaté Francie, že pošlete tuto zemi do kolen! Neskutečným způsobem.
Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan předseda Kováčik a připraví se pan poslanec Novotný.
Já bych v té diskusi možná pro upřesnění. Jde o to, že někdo holt užívá větší část té společné zahrádky, větší záhon na té společné zahrádce a má z toho tedy potom také větší výnos, a tudíž se sluší, aby také do toho společného hrnku přispěl trošičku více než ti ostatní. Zatímco pravicový přístup je škrtit ty nejchudší, tak levicový přístup je tato spravedlnost. To si myslím, že není nic proti údržbě nemovitostí.
Já vám děkuji.
Je otázka, do jaké míry, pane předsedo, se budeme brát navzájem vážně.
Kolegové, já prosím aspoň o minimální míru důstojnosti v sále.
Vy chcete schválit něco úplně jiného. Ještě jednou. Pan předseda Faltýnek tu odvahu nalezl. Já se omlouvám, že jsem podlehl představě o minimální úrovni projednávání na Poslanecké sněmovně a hlasoval jsem pro návrh poslance Faltýnka. Hluboce se za to stydím. Tato revokace nebyla přijata. Chcete projednávat návrh pana poslance Volného. Dovolte, abych vám řekl, že v takovém případě už neprojednáte tento týden nic jiného. Nemyslím si, že to je rozumné řešení. Kdyby snad pan poslanec Volný chtěl svůj návrh stáhnout, protože prostřednictvím vládního návrhu může dosáhnout stejného výsledku, já bych si toho vážil. Rozumím tomu, že panu poslanci je to možná jedno, ale před svým guru to bude těžko zdůvodňovat.
Můžeme se tedy věnovat schválenému pořadu schůze, což je bod Prosím za navrhovatele paní poslankyni Soňu Markovou.
Děkuji za slovo.
Průzkum, který byl součástí studie o hloubce české identity, ukázal, že nejvíce hrdi jsme na svatého Václava, Karla IV., svatou Anežku, Jana Amose Komenského a Tomáše Garrigua Masaryka. Je zjevným nedopatřením, je chybou školní i domácí výchovy a konečně i politické reprezentace, že mezi těmito osobnostmi chybí rodiče Karla IV., tedy král diplomat Jan Lucemburský a jeho manželka z českého panovnického rodu Eliška Přemyslovna, jejíž role v dějinách národa pokrývá širokou oblast od politiky až kupříkladu po vliv na sepsání Dalimilovy kroniky. Vážené kolegyně a vážení kolegové, svým návrhem zákona o významném dnu české státnosti 31. srpnu bych chtěl právě navázat na dědictví a odkaz předků. Význam tohoto dne lze chápat především v symbolické rovině. Jeho cílem je připomenout historickou událost, která zásadním způsobem ovlivnila minulost i současnost českého národa. Soudím, že tak významný den by měl být součástí oficiálního kalendáře České republiky. V současné době si připomínáme deset významných dnů, které jsou dny pracovními, a nemají tedy na rozdíl od státních svátků přímý dopad na život občanů České republiky.
Já děkuji panu poslanci Sylorovi. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Děkuji za slovo. Den památky obětí komunistického režimu, a konečně 11. listopad - Den válečných veteránů. Sňatek Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny v roce 1310 se vládě z tohoto pohledu jeví být oproti významným dnům obsaženým v platné právní úpravě již spíše jen historickou událostí bez hlubšího významu. Vláda v této souvislosti doporučuje zvážit, zda by neměl být významný den věnován spíše císaři Karlu IV., synu Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, a jeho činům nežli jeho rodičům. V tomto směru bude záležet na úhlu pohledu každého z nás poslanců.
Já děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první hlásí s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Úsvitu Marek Černoch.
Dámy a pánové, hezký večer. Chtěl bych vás požádat za náš poslanecký klub a poprosit o podporu projednávané novely zákona o státních svátcích. Zavedení významného dne nemá žádné nároky na státní pokladnu, a pro výše zmíněné důvody vás tedy prosím o propuštění zákona do druhého čtení. Bylo by to jednání po 19. hodině s návrhem ukončení po dokončení tohoto bodu.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom dnes jednali i po 19. hodině do ukončení tohoto bodu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji panu poslanci Černochovi.
Novela odstraňuje diskriminační úpravu, podle níž za odnětí půdy, na níž bude vystavěna pozemní komunikace, jsou povinny platit obce a kraje, ne však stát, který jako jediný má zcela nepochopitelně stanovenu výjimku. Samozřejmě nemohu opomenout skutečnost, že vláda k návrhu novely, zejména její důvodové zprávě, uplatnila některé připomínky. Podle mého názoru ale žádná z nich není natolik závažná, aby pro tento návrh znamenala stopku hned v prvním čtení. Naopak jsem přesvědčena, že většinu těchto připomínek je možné zohlednit při projednání návrhu ve výborech a ve druhém čtení, kdy některé mohou být zapracovány ve formě pozměňovacích návrhů. Vážené kolegyně, vážení kolegové, těším se na věcnou a konstruktivní diskusi a věřím, že nás dovede k smysluplnému výsledku. Děkuji za pozornost.
Předložený návrh se týká především té části zákona, která stanoví podmínky pro odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu a platbu za toto odnětí. Jistě si mnozí z vás vzpomenou, že se jedná o problematiku, kterou jsme zde v tomto volebním období ve Sněmovně již jednou projednávali, a zákon o ochraně zemědělského půdního fondu po dlouhé debatě měnili. V případě osvobození staveb pozemních komunikací ve vlastnictví krajů nebo obcí a veřejně prospěšných staveb by se navíc mohlo jednat o nedovolenou veřejnou podporu, a návrh tak může kolidovat s evropským právem. Dámy a pánové, jedná se o problém, který se bezprostředně dotýká řady občanů a rovněž obcí, které o změkčení zákona již dlouhodobě usilují. Střetává se zde zájem na ochranu zemědělské půdy se zájmem na rozvoji obcí a při hledání optimálního řešení je třeba pečlivě vyvažovat každý krok.
Dříve než jim dám slovo, mám zde dvě faktické poznámky, a to paní poslankyně Chalánkové, kterou tu ale nevidím, takže asi omylem, a pana poslance Herberta Pavery.
Rád bych řekl pár slov k novele, kterou předkládáme společně s kolegy a kolegyněmi. I komunikace, které staví obce a které staví kraje, jsou také veřejně prospěšné. Stejně tak jsou na tom obce. Věřím, že novelu propustíte a podpoříte změny, které navrhujeme. Děkuji za pozornost.
Nyní prosím s přednostním právem pana poslance Gazdíka. Prosím, máte slovo.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Předně děkuji všem, kteří podpořili a dohodli zařazení tohoto bodu na program jednání. Zemědělský půdní fond je kategorie, která si jistě zaslouží hlubokou diskusi. Proto vás prosím o propuštění do druhého čtení tohoto návrhu zákona. Na závěr bych chtěl poděkovat vedení Sněmovny a předsedům poslaneckých klubů, kteří se účastnili výjezdního zasedání vedení Sněmovny do Pardubického kraje, kde od zhruba 120 starostů jasně slyšeli názor, že toto je jejich priorita a je to to, co je dnes nejvíc tíží. Prosím vás, abyste to také vzali v potaz.
Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Zemek.
Děkuji za slovo.
Dámy a pánové, hezké odpoledne.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji hezké odpoledne. Já bych chtěla velmi, abyste podpořili tuto novelu zákoníku práce. Chtěla bych se velmi přimluvit za pracovníky v sociálních službách a ve zdravotnictví, u kterých se píše plán směn. Abych vám to vysvětlila: plán směn je, když máte všechny pracovníky, napíše se na celý rok, to znamená, když takové zdravotní sestře vyjdou služby na pondělí, středu a pátek a ona onemocní, tak je vlastně celý tento týden doma zadarmo. Byla bych velmi ráda, abychom tento návrh podpořili a propustili do druhého čtení.
Děkuji.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, zrušení karenční doby je velmi oblíbeným tématem levicových poslanců. Já nechci dlouho mluvit, ale možná je potřeba jít trochu do historie. Ale v této souvislosti je třeba také ještě zmínit, že od 1. ledna 2009 došlo zároveň také ke snížení sazeb nemocenského pojištění. V oblasti nemocenského pojištění je pak menší újmou ztráta příjmů po určitou krátkou dobu. Když se na to dnes zpětně podíváme, na zavedení té karenční lhůty, tak jednak odborníci většinou se shodují v tom, že zavedení karenční doby s návaznou úpravou výše nemocenského pojištění přineslo pozitivní efekty. Ocituji přesně z vývoje základních ukazatelů, z analýzy nebo z informací České správy sociálního zabezpečení základních ukazatelů v případě nemocenského pojištění, že "počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti vykazuje ze všech tří ukazatelů nejvyšší pokles.